Na rozdíl od zákona o půdě zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi předpokládá vydávání majetku pouze státem. Podle zákona o půdě přitom vydávaly i obce a všechny právnické osoby. V neposlední řadě mohly fyzické osoby 20 let, dneska už téměř 30 let čerpat výnosy z majetku, který jim byl vydán podle zákona o půdě. A jenom zisky z bývalých církevních lesů za dobu 20 let se pohybovaly v řádu miliard českých korun. A tyto zisky, které samozřejmě plynuly státu, nikdo ani z církví a z náboženských společností nepožadoval. To jsou tedy základní informace, které si nakonec můžete dohledat i na stránkách Ministerstva kultury a které zjevně dokazují, že občas to kouzlení s různými čísly, kouzlení s hranicí 25. února 1948, která nebyla prolomena, to jsme si tady také opakovaně říkali, kdy ten zákon byl sice schválen v roce 1947, nicméně jeho účinnost nastala až po 25. únoru 1948, že k ničemu takovému nedošlo. Čili tolik k tomu, co říkal za předkladatele pan poslanec Grospič a co tady možná ještě zazní, aby bylo zřejmé a jasné, jakým způsobem došlo k vyčíslení těch náhrad.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub Starostů a nezávislých podpoří sněmovní verzi, a tedy zachování informačního příkazu. Jsou ovšem známy případy, kdy to někteří občané využívají i ke svému obohacení. Je znám případ pana Míky, který žádal o informace po celé republice, napadal tyto žádosti a následně se soudil o finanční vyrovnání, protože nebyl spokojen s tím, jak obce odpovídají. A není to ojedinělý příkaz. Tím chci říci, nechme tedy informační příkaz a tímto chráníme žadatele o informace. Takže doufám, že v rámci připravované novely zákona 106 budou chráněna práva nejenom žadatelů, ale i poskytovatelů informací.
K panu poslanci Bendovi. K vám oběma, prostřednictvím předsedajícího.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Má zájem paní senátorka?
Děkuji za všechny názory, které zazněly.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kvorum už máme správně nastaveno. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní senátorce a panu místopředsedovi vlády. Otevírám další bod, kterým je Informace k pozměňovacím návrhům máme v naší poště. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k senátním návrhům, které vrátily daňový balíček na rok 2019 zpět do Poslanecké sněmovny. Daňový balíček z dílny Ministerstva financí obsahuje zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít v tomto roce. Dovolte, abych je shrnula. Toto snížení má podnikatelům ze zbývajících fází náběhu EET kompenzovat náklady na její zavedení a zároveň je pozitivně motivovat k řádnému plnění daňových povinností. Přijetí jedné změny bez druhé by bylo z pohledu daňové politiky nekoherentní a nedává tak smysl ji přesouvat do jiného vládního návrhu. Novela zákona o evidenci tržeb, která obsahuje snížení DPH na vybrané služby, je v Poslanecké sněmovně od loňského června.
Vycházím z tisku z vyjádření pana předsedy Faltýnka. Žádné jiné informace nemám. To je zase polehčující okolnost, pane ministře, že to padá z úst opozičního politika. A já myslím, že to můžeme řešit dneska a poměrně jednoduše. To bych ten úřad podceňoval. Trochu o něm něco vím, takže si myslím, že podklady určitě má. A není to věc ministra dopravy, tento případ. Tak co od něj chceme slyšet kromě toho, co už jsme slyšeli. Já myslím, že by měl odpovídat premiér. Mně to sice připadá lehce úsměvné, ale nevíme. Já vím, že to je vedlejší efekt, že to není hlavním motivem, ale je to zase příjemný vedlejší efekt.
Já požádám sněmovnu o klid. A ještě radši bych byl, kdybyste zaujali svá místa, která máte ve sněmovně, a v klidu vyslechli, jaké jsou návrhy na změnu programu.
Nezbývá mi, než to respektovat. Navrhuji bod, který už tam máme dlouhodobě. Myslím si, že tam ta politická stanoviska a politické okolnosti případu můžeme debatovat. Současně mi dovolte, abych jménem našeho klubu vyjádřil znepokojení nad únikem informací z proběhlého vyšetřování. Naším expertům to obvyklé nepřipadá. Je to prostě špatně. Je to ovlivňování veřejného mínění způsobem, který je nepřijatelný. Skutečně ne. A chci, aby v tom bylo naprosto jasno. Proto jsem říkal, že chceme debatovat o politických aspektech možného ovlivňování, rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je dostatečně vážné. K tomu nepotřebujeme citovat nelegálně uniklé předpisy údajných odposlechů. To skutečně ne. Myslím si, že si my i veřejnost zasloužíme, aby ta debata proběhla i dnes. Kdo ho navrhl.
Ještě kolega Bartoň počká, protože s přednostním právem ještě pan kolega Faltýnek. A ještě než mu udělím slovo, konstatuji zrušení omluvy paní poslankyně Radky Maxové a novou omluvu pana ministra Jana Kněžínka z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů. Nyní pan předseda Faltýnek s přednostním právem.
Já jenom velmi stručnou, krátkou repliku na vystoupení ctěného předsedy Zbyňka Stanjury. Tento týden to projednáme. Jestli dneska, nebo ve čtvrtek, to je podle mého názoru jedno. A já rozumím té argumentaci pana kolegy Stanjury, že dneska prostě nechce projednávat církevní restituce, že nechce projednávat vrácený daňový balíček.
Ty vratky ze Senátu, tak si řekněme. Jsme devět měsíců poté, jsme připraveni podpořit senátní verzi, nemáme žádný důvod zdržovat. Konstruktivně jsme přispěli k projednávání v Poslanecké sněmovně a naši kolegové v Senátu přidali body, které jsou ve prospěch především živnostníků a drobných podnikatelů.
Do rozpravy je přihlášen... Pardon, ještě je zde s faktickou poznámkou pan předseda Bělobrádek. Prosím, máte slovo.
Vzpomeňme na Rocco Buttiglioneho. Ten byl grilován v Evropském parlamentu tak, že se nakonec komisařem nestal. Takže samozřejmě že Evropský parlament mluví do toho, kdo bude komisařem a kdo není, a pak také dochází ke schvalování. Tak my tady máme Radu a máme tady Evropský parlament, který griluje. Takže ono to je trošku jinak.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tuším druhý přihlášený v rozpravě. Takže rád bych se k němu vrátil. Proto my jsme ve chvíli, kdy se projednával zákon o svobodném přístupu k informacím v rámci tisků souvisejících s GDPR na plénu této Sněmovny, navrhli tento zásadní problém odstranit. Myslíme si, že je to velmi dobrý instrument, a velmi mě mrzí, že ministr vnitra tady zcela otočil a přiklonil se k té senátní verzi, přestože ta sněmovní skutečně garantuje přístup občanům k informacím daleko lépe. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. To znamená, toto pokládám za irelevantní poznámku. Jsem přesvědčen, že nemá cenu opakovat argumenty, které tady padly. Samozřejmě já chápu, že je vždycky potřeba ten argument něčím ilustrovat nebo dokládat, ale není úplně férové tady říkat, že typickým představitelem samosprávy je Praha.
Děkuji.
Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl reagovat na příspěvek kolegy Holomčíka. Tento problém já z praxe vůbec neznám.
Děkuji, pane předsedající. Je zajímavé, že paní ministryně už v říjnu minulého roku řekla následující: Obstrukce s přijetím novely zákona o evidenci tržeb brání významnému snížení DPH, což by mělo být součástí novely. Nicméně snížit DPH může Sněmovna kdykoliv a vláda to může navrhnout kdykoliv. K tomu opravdu nepotřebuje EET. Pokud to tedy vláda, paní ministryně a vládní strany myslí se snížením DPH vážně, tak zajisté snížení nebudou dnes blokovat, a proto mě překvapuje to negativní stanovisko. Protože dneska nikdo nedokáže dohlédnout konce projednání novely zákona o evidenci tržeb. Ještě jsme neměli ani druhé čtení. Pokud nepodpoří vládní strany snížení daní, tak jen potvrdí tu moji teorii, moje slova, která jsem tady řekl při prvním čtení o EET, že se jedná pouze o marketingový tah. Nikoliv skutečná, reálná, koncepční a systémová změna a návrh na snížení daní, ale skutečně marketingový tah, který chce vláda přesto, že prosazuje dlouhodobě vůči živnostníkům restriktivní politiku, tak se chce pasovat před nimi do příznivějšího světla a ty návrhy na snížení DPH pak v takovém případě slouží jenom jako taková clona, která má zakrýt rozšiřování restriktivního nástroje, jako je online sledování drobných živnostníků, aby právě vláda mohla říkat, že chce přijmout EET, aby mohla snížit DPH. Ale to je nesmysl. To je jen marketingové spojení hrušek s jablky. Ale dobře. Mimochodem ty ceny emisních povolenek narostly až pětinásobně za ten jeden rok. Proto jsem potřeboval vystoupit, abych vám to tady vysvětlil, že nebyl zvolen termín 1. leden 2020 kvůli tomu, že bychom čekali dopady až v roce 2020, ale kvůli předběžné opatrnosti, kvůli stanovisku Ministerstva financí.
Jenom krátce. Já se vrátím k cestě pana premiéra do Spojených států v uplynulých dnech, kde jsme mohli zaznamenat při setkání s prezidentem Trumpem, jak pan premiér říká, jak moc se mu líbí plán pana prezidenta Trumpa, jak udělat znovu Ameriku velkou. Říkal mu zároveň, že má podobný plán připravený pro Českou republiku. Mohli jsme znovu usilovat o zrušení superhrubé mzdy, mohli jsme usilovat o zrušení silniční daně, daně z nemovitosti nebo z nabytí nemovitosti. To nemělo smysl, protože to hnutí ANO zablokovalo už minulý týden. Prostě když hnutí ANO mluví o jednoduchých a nízkých daních, tak kecá a žvaní.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za diskusi, která byla bohatá. Já se to pokusím shrnout. Nejdřív vezmu věcná fakta a pak se vyjádřím k tomu, co tady rezonovalo nejvíce. Pomůže naopak těm středním a velkým.
Já vám říkám, že se o tom bodu hlasovat dnes nebude. To byl někdo z vás a my chceme vědět, kdo. A chceme to vědět pokud možno už dneska.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Když jsem tady navrhoval ve čtvrtek, aby se k tomu vyjádřili příslušní aktéři, tak se tady bouchalo do lavic. Takže pokud to chcete konstruktivně řešit, tak dávám i tento návrh, aby se nám podařilo dosáhnout nějakého kompromisu a projednali jsme to dneska.
Poznamenal jsem si vaše alternativní návrhy.
Děkuji. Abychom komunikovali když tak přes mikrofon, pane předsedo, jo? Ukazuje se, že v praxi ani hnutí ANO není imunní. Z toho důvodu větší logiku dává dnešní den.
Děkuji. Jenom bych chtěl zareagovat na pana předsedu Stanjuru ve věci práce policie. Chci jenom upozornit na to, že já samozřejmě nevím, co v těch sdělovačkách a povoleních je, já jsem to nečetl. Ale to je prosím spekulace z mojí strany.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Krátké zdůvodnění. "Mohlo by" říkám proto, protože je těžko odhadnout, jaká bude průměrná mzda ve státě za rok, natož tento rok. A právě platy učitelů byla jedna z položek, která v pracovním rozpočtu byla škrtnutá.
Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek.
To znamená, je to takový mix a myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli náhodou z toho nebudou nějaké nežádoucí důsledky. Já doufám, že nebude mít žádné nežádoucí důsledky. Vzhledem k tomu, že ty dva zákony jsou provázány, tak ta zmínka logicky byla i v zákoně sněmovní tisk 138, čili o zpracování osobních údajů. Což nepovažuji za úplně šťastné. Samozřejmě jsem slyšel, že ministerstvo to opraví novelou, nicméně z hlediska legislativní techniky to není asi úplně nejšťastnější řešení. Ten je zpracován tak, že na základě usnesení Senátu se předkládá pozměňovací návrh, kterým se část 15. vypouští. To znamená, vypouští se z toho změnového zákona všechny změny zákona o svobodném přístupu k informacím. Takže pokud by byl schválen ten návrh Senátu, tak nám vypadne zákonný důvod pro poskytování informací o veřejných funkcionářích. Nepovažuji to za úplně šťastné a odpovědné rozhodování. Možná si na to vyžádáme nějaký čas, abychom si to prověřili.
Děkuji. Nyní v souladu s jednacím řádem bude následující pořadí řečníků.
Mám pocit, že už jsme se pomalinku našli. Takže to z mého pohledu převažuje. Ta rizika tam nejsou. To znamená, nejpozději na dubnové schůzi Sněmovny se tady objeví novela 106, kde to můžeme případně upravit, a do té doby moje legislativa trvá na tom, že to je řešitelné výkladem. A tam myslím, že už jsme se potkali.
Tak ten základní problém samozřejmě spočívá v tom, že my nejsme teď schopni během dvou hodin dohlédnout, jaké to bude mít důsledky, protože oba dva ty legislativní materiály jsou extrémně komplikované. Takže v tom já spatřuji to riziko. Pokud se tam ale ukáže - taky se domnívám, že pokud to bude stanoveno ve sněmovním tisku 139, působnost úřadu, tak je to dovoditelné výkladem.
Děkuji.
Opět zdravím. Několikrát tady v rozpravě zaznělo Rakousko. Že Rakousko nemá pokuty. A to je přesně ten důvod, proč to nařízení dovoluje tam ty pokuty nemít. Protože existují modely, kde veřejná správa nedostává pokuty a řeší se to jinými opatřeními. Pokud takový model chceme, tak takový model zaveďme. Nemůžeme říct, že ty úřady jsou nezávislé, a zároveň nemít nějaký mechanismus, jak řešit, pokud se chovají špatně. A to je to, co tu bohužel spousta lidí hájí. Moje zkušenost z obcí je taky taková.
To je základní motivace na straně poplatníků, proč je tento instrument vhodný. A na straně státu je vhodný jednoduše z toho důvodu, že je jednodušší zpracovat přiznání, které už přišlo elektronicky v nějaké strukturované formě, než přiznání, které přichází poštou. Takže ten náš návrh je výhodný jak pro daňové poplatníky, tak pro státní aparát. Takže tady skutečně nevidíme žádný věcný argument proti. Ostatně žádný nepadl, ani když se to projednávalo na Sněmovně. Jediný argument je, že hnutí ANO to navrhne samo a lépe. Nicméně nechám se překvapit. Dále, my podporujeme, aby se ty změny DPH z tisku k EET vyčlenily a schválily v rámci daňového balíčku, což je daleko logičtější. Dneska je motivace nepřiznávat některé příjmy velmi výrazně daná tím, že se podnikatel bojí, že spadne do DPH a že bude muset výrazně zdražit. Když se ta obava výrazně sníží tím, že to DPH bude nižší, tak logicky budou víc přiznávat ty tržby. Můžeme očekávat velmi bouřlivou sněmovní debatu, zatímco lidé by určitě uvítali to snížení daní dříve. Poslední poznámka především tady ke kolegům z KSČM. Vy si skutečně dokážete u svých voličů obhájit, že jste nehlasovali pro snížení DPH na vodné a stočné? Děkuji za pozornost.
Jak víme, zrušení superhrubé mzdy z návrhu zákona vypadlo a mírné snížení příjmů fyzických osob se také nekoná. Domnívali jsme se, že pokud toto bude ve vládním prohlášení, objeví se to i v daňovém balíčku. Také zajímavý návrh, se kterým nelze než souhlasit, je právě ono podávání daňového přiznání. Pokud poplatník podá elektronicky, odsouvá se lhůta pro podání o jeden měsíc, a to do konce dubna. Protože jsme zemí, kde se ve velké míře požívá alkoholických nápojů, a myslím, že snižovat jakoukoliv sazbu není úplně správné.
Jistě, podle komunistů je návrh zákona o zdanění finančních náhrad církvím spravedlivý, protože není možné, aby církve na rozdíl od ostatních byly osvobozeny od daně. Všechny příjmy mají být zdaněny. Náhrada poskytovaná pojišťovnou je také daněna, protože to je příjem, prohlásil veřejně předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. Dokonce se veřejně zeptal: Nenesou tyto vaše kroky známky porušování zákona o zločinnosti komunismu? Rezolutně pak dodal: Nezapomeňte, že pokání očišťuje, že pokání je předstupněm odpuštění a také předstupněm k morálnímu životu. Ne.